Pokud by ani za tuto cenu neměl nikdo zájem trať nabýt, ve třetím kole by byla cena stanovena na polovině ceny obvyklé, a to již jen jako indikativní, nikoliv jako nepřekročitelná dolní mez. Ministerstvo dopravy vám, pane poslanče, může zaslat písemně kopii odpovědi Ministerstva dopravy na memorandum, kde najdete mnohem více detailů.
A nyní požádám pana poslance Petra Kudelu s jeho interpelací na pana ministra Richarda Brabce.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, mám interpelaci na pana ministra životního prostředí. Povědomí o tvorbě a ochraně životního prostředí, tedy prostředí, ve kterém žiji já, rodina a sousedé, se mezi občany postupně zvyšuje. Vlastníci rodinných domů postupně začínají měnit svá lokální topeniště na topeniště s vyššími emisními třídami. O jejich zachování a financování jste hovořil v pořadu 60 minut na Radiožurnálu dne 20. března. Díky za tyto dotace. Zde doporučuji maximální zjednodušení pravidel čerpání pro co největší zájem žadatelů. Ostraváci jsou hrdí a jejich hrdost může být překážkou v podávání žádostí. V souvislosti s uvažováním o útlumu těžby černého uhlí v OKD i s uvažováním o omezení těžby hnědého uhlí se ptám: Bude dlouhodobě dostatek potřebného paliva, aby investované prostředky časem nepřišly nazmar?
Pane poslanče, já se omlouvám, požádám vás, abyste položil otázky, na které chcete mít odpovědi, protože váš čas vypršel.
Emise prachu a jiných znečišťujících látek z lokálních topení je však asi pouze jednou třetinou produkce. A to vše při schopnosti zachování či rozvoji pracovních míst.
Požádám tedy o interpelaci pana poslance Petra Bendla, který interpeluje pana ministra Mariana Jurečku.
To celé bez výběrového řízení.
Nyní požádám pana poslance Michala Kučeru, který má interpelaci na pana ministra Dana Ťoka.
Vidím. Podle mých informací jste na Žofínském fóru zpochybňoval ochranu přírody a krajiny v souvislosti s výstavbou jezu na děčínském Labi. Tady se dotýkám zlehčování ochrany chráněných druhů - ve vašem případě bobra evropského. O výstavbě jezu na Labi nebudou naštěstí rozhodovat smyslové vjemy, ale zákony naší země. Chtěl bych vás požádat, pane ministře, o stanovisko, zda respektujete evropskou legislativu, zda respektujete legislativu v oblasti ochrany přírody a krajiny a zda si uvědomujete, že na Labi žijí ohrožené druhy zvířat a bobr evropský na Labi mezi ohrožené druhy patří a že je skutečně touto legislativou chráněn.
Rád bych panu poslanci prostřednictvím pana předsedajícího sdělil, že já sám nechci žádným způsobem zasahovat nebo žádným negativním způsobem ovlivňovat to, abychom, řekl bych, oprávněné požadavky na ochranu přírody aplikovali i na děčínském jezu. Já bych tomu rád pomohl.
Nedivte se tedy, že část veřejnosti je na taková prohlášení, jako bylo to vaše, citlivá.
Nyní požádám paní poslankyni Janu Hnykovou o její interpelaci na ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou.
Děkuju, pane předsedající. Vážená paní ministryně, výbor pro sociální politiku velmi bedlivě sleduje a zajímá se o informační systémy v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. V minulé době došlo právě zásahem ministerstva vedeného tehdy panem Drábkem k neblahým okolnostem. Jen díky nadstandardnímu nasazení pracovníků úřadu práce se zabránilo velkým sociálním dopadům. Nebylo nám to umožněno s odůvodněním, že jde o záležitosti utajované.
Ale platí, že já svůj hlas připojím k tomu, aby se Velký pátek státním svátkem stal. Existuje oblast kultury, turistiky, čili jsou jiné oblasti, které samozřejmě mohou vydělat na tom, že tady přibude státní svátek a že rodiny budou mít jeden den volna navíc v rámci prodlouženého víkendu, který dnes většinou s Velikonocemi spojujeme.
Děkuji panu premiérovi za jeho odpověď. Pátou interpelaci přednese paní poslankyně Miroslava Němcová, která se pana premiéra bude ptát na ruskou propagandu v České republice.
Vážený pane premiére, je to těžké téma, máme málo času, ale přesto to zkusím. Pokud jste tedy takovéto propagandistické působení podporované z Ruska zaregistroval, můj dotaz zní takto: Jak hodláte zajistit, aby občané České republiky měli přehled o těchto serverech, o těchto iniciativách? Druhá věc, na kterou se chci zeptat, zda připravujete nějakou kontrolu výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu spravovaných jednotlivými ministerstvy tak, aby se nemohlo stát, že z peněz českých daňových poplatníků jsou placeny právě aktivity, které jsou řízeny z Kremlu proti suverenitě naší země a proti bezpečnosti jejích občanů. To jsou mé otázky a děkuji vám předem za jejich zodpovězení. Chápu to, že jsme v rámci složitých věcí, které třeba naplno tady nemohou být řečeny, ale myslím, že tak, jak jsem je formulovala, tak bych tu odpověď dostat mohla.
Děkuji paní poslankyni Němcové. Poprosím pana premiéra o odpověď.
Děkuji. Mediální trh je privátní, z velké části privátní, z určité části má veřejnoprávní charakter. Pokud jde o veřejnoprávní média, ani tam vláda nemůže uplatňovat přímý vliv na veřejnoprávní média. Nepřímý vliv může uplatňovat Poslanecká sněmovna tím, že volí rady, které vykonávají určitý dohled nad činností veřejnoprávní televize, veřejnoprávního rozhlasu nebo České tiskové kanceláře. Myslím si, že především je to odpovědnost těch, kdo v médiích pracují. To, že je zde snaha nějakým způsobem ovlivňovat tuto veřejnou diskusi v České republice, to vyplývá, řekněme, ze struktury informací, které poskytují některé zejména internetové servery, které mají české stránky nebo které jsou zřízeny a provozovány tady v České republice. Nemyslím si, že by ten diskurz, ta veřejná debata, která je tady vedena v České republice, byla nějakým způsobem manipulována prostřednictvím nějakého významnějšího proudu informací, které by tady šířila významná média, která mají významný podíl na českém mediálním trhu. Ale ta situace určitě jednoduchá není. Klade to velké nároky i na občany, aby vnímali serióznost zdroje, aby vnímali kredibilitu zdroje, ze kterého získávají informace.
Tento čas je pevně určen k jednání Poslanecké sněmovny pro ústní interpelace nejprve na pana premiéra Bohuslava Sobotku. S první interpelací vystoupí dle vylosovaného pořadí paní poslankyně Pavlína Nytrová, která bude pana premiéra interpelovat ve věci zálohového výživného.
Problém je v tom, že v minulých letech byly provedeny určité úpravy systému výplaty sociálních dávek, mám na mysli zejména zrušení sociálního příplatku, které vlastně relativně nejvíce postihly právě rodiny, které jsou neúplné, kde se o děti stará pouze jeden z rodičů. My jsme na ten problém mysleli, když jsme připravovali koaliční smlouvu a když jsme připravovali současnou koaliční vládu. V koaliční smlouvě jsme vyjádřili zájem, abychom podpořili rodiče s dětmi v těch případech, kdy druhý rodič neplatí řádně stanovené výživné. Věcný záměr zákona o zálohovaném výživném byl zpracován právě na základě uzavřené koaliční smlouvy. Zákon přirozeně, tak jak je v tuto chvíli připraven, není žádným experimentem, protože předkladatel navrhuje řešení, které je obvyklé v řadě evropských zemí. Jsou to opatření v oblasti sociálního zabezpečení. Jsem velmi rád, že na Ministerstvu práce a sociálních věcí nyní vzniká pracovní skupina k problematice nejen zálohovaného výživného, ale i výživného jako takového včetně problematiky jeho stanovování a jeho vymáhání. Jak je v tuto chvíli zákon o zálohovaném výživném koncipován. Samostatná výše vypláceného zálohového výživného by pak byla limitována násobkem životního minima dítěte tak, aby částka přibližně odpovídala průměrné výši výživného stanovovaného soudy v České republice, pokud by bylo soudem stanovené výživné vyšší než tento stanovený limit.
Děkuji, pane premiére.
Vycházíme z textu koaliční smlouvy. Předložíme příslušný návrh zákona, projde legislativním procesem. Předpokládám, že by ho vláda měla schválit a poté předložit do Poslanecké sněmovny.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane poslanče, podle toho, co jsem slyšel, co jste nám tady přečetl, mám takový pocit, že zrovna tato oblast není vůbec vaším hobby a že dost pokulhávají vaše informace o této oblasti. Za prvé vůbec nevím, kde jste vzal informaci, že ministerstvo na to vůbec nereaguje. To je moje první poznámka. To je moje druhá poznámka. Třetí - vůbec nemáte také pravdu o evropských fondech, ale vůbec. Proto je tam druhé kolo pro učitele odborných předmětů nebo učitele jiných předmětů, aby mohli tuto výuku vést v cizím jazyce. Není pravdou, že by ve všech věkových skupinách klesala úroveň jazykových znalostí. Tolik z mé strany.
Děkuji panu ministrovi.
Přijímám vaši nabídku na účast na kulatém stolu a potom budu eventuálně dále v komunikaci s ministerstvem nebo přímo s ministrem.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Například mimořádně se zvýšil zájem o ruský jazyk. Pro vaši informaci, ve středu jsme měli jednání s velvyslanci Německa a Rakouska, které se týkalo právě odborného vzdělávání. Tam bych vám také rád ukázal kroky, které činíme v této oblasti. Když budete chtít, mít čas, chuť a náladu, tak kromě tohoto kulatého stolu vás ještě zvu k národnímu kulatému stolu v oblasti technického vzdělávání.
Dobré dopoledne.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážená vládo, jenom velmi stručně. Myslím si, že té práce zbývá udělat ještě poměrně hodně.
Já vám děkuji, pane ministře.
Moje interpelace na ministra obrany Martina Stropnického. Vážený pane ministře, v loňském roce vaše ministerstvo poskytlo dotaci na projekt Péče o československé politické vězně, členy Českého svazu bojovníků za svobodu, který se setkal u dotčených s mimořádně velkou odezvou. Bývalí vězni nacistických koncentračních táborů a věznic velice uvítali péči, která jim díky finančním prostředkům vašeho ministerstva byla poskytována prostřednictvím terénních pracovníků, rovněž členů Českého svazu bojovníků za svobodu. Terénní pracovníci jim v řadě případů poradili a pomohli například při zajištění příspěvku na péči a styku s úřady, ale především svým osobním zájmem o jejich život jim přinášeli významný pocit, že nejsou zapomenuti a že k jejich osudu není dnešní společnost lhostejná. Podle mých informací v letošním roce podobný projekt vaše ministerstvo zatím nerealizuje a bývalí političtí vězni se dotazují, kdy je jejich terénní pracovník navštíví. Je skutečností, že sice někteří z nich sami financují tyto návštěvy v omezeném počtu alespoň u některých politických vězňů, ale to nemůže nahradit rozsah péče, která by mohla být poskytována, pokud by loňský projekt pokračoval. Moje otázka tedy zní: Poskytne Ministerstvo obrany i v letošním roce Českému svazu bojovníků za svobodu finanční prostředky na projekt Péče o československé politické vězně? Děkuji za případnou odpověď.
Vzhledem k tomu, že není přítomný pan ministr, bude vám odpověď zaslána písemně.
Vážený pane předsedající, děkuji. Novelizace z února 2013 měla téměř fatální důsledky v oblasti výkupu pozemků pro výstavbu dálniční sítě. Pochopitelně za tuto cenu nebyl prakticky žádný z majitelů ochoten své pozemky odprodat. Zda se daří na jejím základě pozemky bez problémů vykupovat.
Požádám pana ministra, aby odpověděl na vaši interpelaci.
Správa železniční dopravní cesty vypořádala celkem 25 listů vlastnictví, běžících vypořádání je u 79 listů vlastnictví a žádná žádost o výjimku. K dnešnímu dni nebyla zatím poskytnuta žádná výjimka. Konkrétní situace na stavbách Na dalších stavbách výkupy neprobíhají. V rámci vyvlastňovacího řízení oceňují znalci vyvlastňované nestavební pozemky často jako pozemky stavební, tedy s přihlédnutím k vydanému územnímu rozhodnutí. Vlastníci pozemků často raději podstoupí vyvlastňovací řízení, kde je jejich pozice naprosto odlišná. Předkládají posudek, který vyvlastňovací úřad jako věcně nepříslušný nepřezkoumává na vyšší cenu, a investorovi nezbývá než se odvolávat k nadřízeným orgánům, případně podávat žaloby s nejistým výsledkem. Na základě praktických zkušeností a výsledků analýzy Ministerstvo dopravy zváží úpravu a řešení současné situace.
Já vám děkuji. Vypadá, že to pan poslanec má doplňující otázku.
Chci jenom reagovat rychle. Já se na to podívám. Asi by se to dalo vyloučit.
Poprosím pana poslance Petra Bendla s jeho interpelací na pana ministra Mariana Jurečku.
Děkuji panu premiérovi.
Dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vám přeji pěkné odpoledne. Než se dáme do projednávání interpelací, tak dovolte, abych přednesl omluvy, které ke mně dorazily. Tady se omlouvám, to jsem načetl špatně - nikoliv pan poslanec David Kasal, ale paní poslankyně Ivana Dobešová. A dále od 14.30 z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Jiří Koskuba. První byla vylosována paní poslankyně Olga Havlová, která interpeluje pana ministra Richarda Brabce.
Vzhledem k tomu, že tu pan ministr životního prostředí dneska není a ohledně kanalizace v Jindřichově vyplývá spousta otázek a nemohu doplňující otázky panu ministrovi pokládat, na které občané čekají, proto dnešní interpelaci stahuji a dám ji příště, až tu pan ministr přítomen bude.
Já vám děkuji, paní poslankyně.
Vážený pane ministře, interpeluji vás v problému, se kterým se na mě obrátili spoluobčané a který byl nedávno i publikován v tisku. Přibližně 400 tisíc lidí v naší republice bez ohledu na věk trpí psoriázou neboli lupénkou. Kvůli této nemoci se lidé často cítí společensky méněcenní. Je známo, že toto onemocnění je obtížně léčitelné. Přitom již řadu let existují přípravky, které ji dokážou léčit. Jsou to ale přírodní produkty, nikoliv léčiva podle zákona, proto je nelze proplácet ze zdravotního pojištění. Lékaři i pacienti žádali a žádají zdravotní pojišťovny alespoň o částečnou úhradu.
Já vám děkuji, pane poslanče. Bude vám odpovězeno písemně.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, dámy a pánové, já jsem za tuto Poslaneckou sněmovnu odpovědná v Radě Evropy za boj proti sexuálnímu násilí na dětech. Nakonec se podařilo, že v září pan velvyslanec Boček ve Štrasburku konvenci podepsal, ale je samozřejmě potřeba, aby byla ratifikována Sněmovnou. Krátce na to ovšem byla vládou vzata zpět s tím, že výhrady již není třeba uplatňovat. Od té doby se nám již do Sněmovny nedostala, na rozdíl například od regulace lovu velryb, které jsou jistě důležité, ale přesto si myslím, že naše děti jsou skutečně důležitější.
Já vám děkuji, paní poslankyně i za dodržení času. A nyní požádám pana ministra o odpověď.
Zároveň se omlouvám za všechna zdržení. Je prvně třeba zdůraznit, že obsahově jsme již naplnili tuto úmluvu, to znamená, stíháme všechno, co stíhat máme.
Stav správního řízení o udělení výjimky ze zvláště chráněného druhu živočicha křeček polní. K dnešnímu dni lze konstatovat, že výše uvedené rozhodnutí o zrušení malé výjimky nabylo právní moci. Děkuji.
Děkuji.
Ještě jednou děkuji za slovo. Pane ministře, děkuji za odpověď.
Požádám pana ministra o doplňující odpověď.
Ano, část zakázky byla provedena a my z té druhé části budeme chtít výraznou slevu. Například na stavbě jezu, o kterém budu mluvit dále, při splavnění Labe u Děčína, máme zvláště chráněné druhy lososa a bobra. Děkuji vám rovněž za námět, možná dát studentům tyto práce bude levnější a efektivnější. Faktem je, že to trošku někdy vypadá jako výpalné.
Děkuji, pane předsedající. Přeji všem hezké odpoledne. Vážená paní ministryně, musím se vrátit trochu do minulosti. Bylo to pro nás pro všechny, jak koaliční, tak opoziční poslance, veliké překvapení. Musím znovu připomenout, že spolupráce s paní ředitelkou byla výborná a já jsem osobně moc ráda, že jsem ji poznala osobně a považuji ji za opravdového profesionála. Jedním z důvodů, které jste uvedla pro odvolání paní Bílkové, měl být audit, který byl prováděn na vašem ministerstvu. Tento audit jste zmínila nejen ve své tiskové zprávě, ale i při tiskové konferenci a dále na jednání výboru pro sociální politiku. Také jste slíbila, že poslance výboru s výsledkem tohoto auditu neprodleně seznámíte. Dosud se tak však nestalo. Víte, tento audit je pro mne, a určitě nejen pro mne, zahalen tajemstvím. Chci vám proto položit tyto otázky: V jakém stadiu se vlastně audit nacházel v době odvolání paní ředitelky Bílkové, jaké jsou výsledky tohoto auditu a kdy bude tento audit doručen členům výboru pro sociální politiku.
Někdy to prostě vůbec nebylo v souladu. Jestli ne, tak odešleme.
Vypadá to, že paní poslankyně dá doplňující dotaz.
Vážená paní ministryně, já jsem to nedostala. Mohli byste nám to poslat ještě jednou?
Materiály budou zaslány.
Vážený pane ministře, byla jsem oslovena některými představiteli kojeneckých ústavů a dětských domovů, kteří vyjadřují obavy o budoucnost těchto zařízení. Je pravda, že tato oblast je značně roztříštěná.
Je potřeba si uvědomit, že jsme za prvé, musím říci, nezvyšovali daň z přidané hodnoty, ale naopak jsme ji snížili. To je efekt, který jsme předpokládali a který byl také uveden v důvodové zprávě příslušného návrhu zákona.
Děkuji panu premiérovi, nicméně panu premiérovi vypršel čas, takže prosím pana poslance o doplňující otázku.
To by určitě stihl. Já jsem se ptal úplně na něco jiného. To je to komické na těch interpelacích. Nemohou mít všichni všechno v hlavě. Je to komické.
Já jsem si ověřoval rozpočtový dopad toho opatření. O to by se snížily příjmy veřejných rozpočtů. Čili toto opatření nemá zásadní dopad na příjmy veřejných rozpočtů, ale v každém případě musí být kompenzováno tím efektem zvýšeného výběru daní, ke kterému v této oblasti fungování služeb dojde.
Další interpelaci, desátou, přednese pan poslanec Miroslav Kalousek, který pana premiéra bude interpelovat ve věci stavu veřejných rozpočtů.
Děkuji za slovo.
Firma GORDIC byla v roce 2013 oslovena přímo v jednacím řízení bez uveřejnění. Antimonopolní úřad ale nyní konstatoval, že pro ministerstvem zvolený, jinak zcela mimořádný způsob zadávání, který v tomto případě zcela omezil hospodářskou soutěž, nebyly splněny zákonné podmínky. Paní ministryně, mohla byste mi v tomto ohledu sdělit, kdo byl či stále je za toto pochybení konkrétně zodpovědný? Co mi tedy můžete říci k tomuto faktu?
Pan poslanec bude mít ještě doplňující otázku.
Děkuji za odpověď, paní ministryně.
Paní ministryně přikyvuje, že souhlasí. Vzhledem k tomu, že není přítomen, půjdeme dál. Požádám pana ministra, aby vám odpověděl na vaši interpelaci.
Z hlediska objednávky státu to byl racionální krok z následujících důvodů. Ministerstvo dopravy má za úkol nikoliv zajišťovat veřejnou dopravu jako celek, ale zajistit veřejné služby v přepravě cestujících vlaky dálkové dopravy na základě zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. Doplňkově jsou k vlakům denní dopravy objednávány Ministerstvem dopravy výjimečně v odůvodněných případech vlaky vedené v nočním období. Noční vlaky také sice principiálně mohou zabezpečovat dopravní obslužnost státu, ale nejsou z hlediska definice tak důležité jako vlaky denní dopravy, které slouží především k zajištění dopravy do škol, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, k orgánům veřejné moci a podobně. Hlavním účelem nočních vlaků je přeprava na velké vzdálenosti, a to zejména v ubytovacích vozech, lůžkový a lehátkový vůz, určená především k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb s nástupem v pozdních večerních hodinách a výstupem v ranních hodinách následujícího dne. Proto jejich objednávka není zcela klasickou dopravní obslužností a není to zcela jádrová kompetence Ministerstva dopravy.
Současně výběr daní nejenom v letošních prvních třech měsících, ale i v druhé polovině loňského roku silně svou dynamikou zaostává za ekonomickým růstem a za růstem spotřeby.